Ale to se samozřejmě stává i chodcům. Například cestou z restaurace, že si dají deset piv, a potom můžou způsobit nehodu.
Děkuji.
Děkuji, pane místopředsedo. naprosto zcela ignorovali to, že někdo tu bójku tam má a proč asi ji má upevněnou.
Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, hezké odpoledne. Dovolím si připomenout, že při druhém čtení... je jasné, že jsme v prvém čtení přikázali k projednání výboru pro sociální politiku tento tisk jako výboru garančnímu. Dále byl tisk přikázán výboru rozpočtovému. Požádám o to, aby byl připraven pan poslanec Jiří Dolejš, který je zpravodajem rozpočtového výboru.
Děkuji za pozornost.
Pana kolegu Dolejše ale nevidím. Otevírám obecnou rozpravu, do které nemám žádnou písemnou přihlášku. Nikdo se z místa nehlásí. Ptám se, jestli je zájem o závěrečná slova, pokud ta rozprava byla... Není tomu tak. Zahajuji podrobnou rozpravu. Ale také nevidím nikoho, kdo by se hlásil z místa, protože písemnou přihlášku také nemám.
Dovolte mi reagovat na mého předřečníka. Konzumace dalších návykových látek je v České republice obecně zakázaná jinými právními předpisy, a proto není třeba ji v novele speciálně upravovat.
Tak prosím, pane poslanče. Konečně máte slovo.
Já jsem vlastně vůbec netušil, že je možné takovouhle rozpravu tady rozvinout. Jeden kapitán ho ochutí třemi lžičkami kyseliny sírové, druhý kapitán třemi lžičkami rumu. Mně to připadá, že vůbec nevíme, o čem se v tom právním řádu bavíme. My se tady nebavíme o tom, co lidem doporučujeme, co jim říkáme. Co říkáme? Nelezte za volant pod vlivem alkoholu. Nesedejte na kolo pod vlivem alkoholu. Nesedejte do lodě pod vlivem alkoholu. Ale my tady stanovujeme předpisy, které pak někdo vymáhá! Takhle s tím měřicím přístrojem a každého, kdo tam projede, nechají dýchnout. A kdyby měl ten alkohol ze včerejšího dne, tak mu tu pokutu dají. A to je přece ten zásadní problém. Musíme samozřejmě na to mít spousty a spousty vymahatelů, spousty a spousty policistů a vodních stráží a já nevím, jak se to vůbec jmenuje. Já nevím, jak často jezdíte vodu. Já poměrně často. Je to jeden ze zákazů, který v této zemi ignoruje téměř každý. A takové zákazy jsou nesmírně škodlivé. Já jenom ukazuji na tu úplnou nesmyslnost právního řádu, do které se dostáváme.
Děkuji. A mám tady ještě jednu faktickou poznámku a je to pan poslanec Bartoš.
Ten člověk neudělá nic společensky nebezpečného. Kolega Bartoň hovořil - když se srazí dvě Matyldy, tak to udělá takový duc. A to je celé to nebezpečí, které je asi způsobeno špatnou pozorností toho, kdo v tu chvíli vesluje. Tady je velké množství vodáků. Selektivně se dá toto použít. Může se to použít i šikanózně, děje se to v jiných oblastech. Takže já si myslím, že bychom se měli o tom bavit, že skutečně vodáci nejsou žádní zločinci. A i ta výše té pokuty je naprosto neadekvátní té společenské nebezpečnosti.
Tak. Děkuji. Prosím, máte slovo.
Děkuji za slovo, pane předsedající. To je už přece jenom nějaká reklama, kde bychom tu firmu měli postihnout. To není úplně normální. Takže já jsem pro určitou toleranci, a pokud tato tolerance funguje v Rakousku i pro řidiče motorových vozidel, kde jsou policisté podstatně přísnější než v České republice, proč by nemohla fungovat u nás.
Máte zájem? Tak prosím, pane poslanče.
Dobrý podvečer. Já si také myslím, že dát si jedno nebo dvě piva při rekreaci je zcela normální. Samozřejmě ta tolerance na vodáky je primárně mířena na to klasické rekreační vodáctví.
Konstatuji, že tento návrh byl přikázán k projednání hospodářskému výboru jako garančnímu výboru. Organizační výbor nenavrhl přikázat tento návrh dalšímu výboru a já se tedy ptám, zda má někdo z vás návrh na přikázání dalšímu výboru či výborům k projednání.
Čeká nás další bod na dnešním pořadu, kterým je Prosím, aby za navrhovatele předložený návrh uvedl poslanec Jakub Michálek. Prosím, pane poslanče.
Ostatně je to tak i v jiných státech a může to obohatit diskusi v Poslanecké sněmovně, takže proto jsme nenavrhovali zavést neslučitelnost těchto dvou funkcí. A docela mě to překvapilo, co mi ten taxíkář říká. On mi říká, že by úplně stačilo, kdyby se věnovali té funkci, kterou mají dělat. Jednu věc jsem ještě chtěl doplnit. Je tam s tím spojena jedna drobnost, která se týká úpravy působnosti zákona na prezidenta republiky. My jsme si všimli toho, že z toho zákona nějakým nedopatřením vypadl, a proto navrhujeme ho tam doplnit. Tuto otázku jsme samozřejmě s prezidentem republiky předjednali, prezident republiky se vyjádřil, že mu je to jedno, takže nevidím důvod v tom, proč bychom to tam nemohli doplnit. Například tady článek politologa z Masarykovy univerzity Michala Pinka říká, že kumulace funkcí je cesta do pekel, a že pokud je kumulace obecným principem, tak vede k degeneraci politiky. A opírá to o svůj politologický výzkum. cz vyšlo, že Andrej Babiš říká, že je proti kumulaci funkcí, a zavazuje se, že u jeho hejtmanů dojde k řešení této situace.
Já také děkuji. Než vyzvu zpravodaje, tak tady mám jednu omluvu. Nyní prosím, aby se slova ujal zpravodaj pro prvé čtení pan poslanec Petr Sadovský.
Kolega Michálek víceméně převzal mou funkci a skoro všechno řekl. A to je v současné chvíli asi všechno, protože kolega Michálek opravdu vyčerpal všechno, co jsem chtěl říct já.
Žádám kolegu Michálka, aby nelhal! Pokud někdo chce říkat, že to je nominant KSČM, tak odpovídám, že není. A jestli někdo zpochybňuje jeho činnost, tak já jsem se o tom informoval, když bulvární noviny o něm psaly hlouposti, které nemají žádnou validitu. A jestli někdo z ústavních činitelů, poslanců této Sněmovny, používá bulvární tisk jako informační strategii, je to jeho problém! On se sám znemožňuje před společností. Tak nevím, za koho lobbujete.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně, vážení kolegové, a jsme zpátky u toho, o čem jsem mluvil. Je potřeba se poslouchat. Já jsem neříkal, že je váš asistent, ale že je váš poradce. Jestli to není váš poradce, vystupte zde, řekněte, že to není váš poradce, že to nikdy nebyl váš poradce, že ho znáte jenom vzdáleně, a bude to všechno vysvětleno. Ale nikdo nikdy nemluvil o žádném asistentovi.
Takže nyní tady máme návrh poslanců Věry Kovářové, Petra Gazdíka, Jana Farského... Takže já vás zase odmažu. Takže já vás poprosím, abyste návrh uvedla jako zástupkyně navrhovatelů. Paní poslankyně, máte slovo. Tak.
Vážené dámy, vážení pánové, dovolte, abych vám představila návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, který předložil klub Starostů a nezávislých. Tato novela umožní ponechat více peněz ve veřejné dopravě. Veřejná doprava je z velké části kryta z veřejných financí. Nejeví se tedy proto vhodným, aby veřejná doprava byla bezúčelně zatěžována vyššími sazbami DPH na jízdné. To jim bylo částečně kompenzováno, ale obcím kompenzováno nic nebylo. Pokud by tato částka zůstala v jejich rozpočtech, tak poté by samozřejmě se mohly krýt další náklady, které budou způsobeny nárůstem inflace. Samozřejmě že by bylo možné nezvyšovat jízdné, protože jsou takové signály, že by se jízdné muselo zvyšovat, i když víme, že ze strany vlády jde jiné opatření. Samozřejmě kraje, obce a města by tuto částku mohly také použít na zkvalitnění dopravní obslužnosti, na zlepšení spojů, na kvalitu služeb. Tento návrh jsme konzultovali s Ministerstvem financí a předložili bychom ho potom do rozpočtového výboru.
Děkuji zástupkyni navrhovatelů, paní poslankyni Věře Kovářové.
Pane předsedající, děkuji za slovo. Podle názoru předkladatelů nejde s ohledem na existenci veřejného zájmu na využívání a rozvoji veřejné dopravy o vhodné řešení.
Máme tady mimořádnou schůzi. Někteří poslanci jsou zároveň v pražském zastupitelstvu. A není to o tom, že ten den má jenom 24 hodin a ten Franta nechodí na obědy. Proto pokud je tam ta finanční motivace a není tam ta věcná - potřebuji dokončit rozjeté projekty - tak bychom do budoucna měli tlačit na to, aby skutečně ta přirozená volba toho zvoleného zástupce lidí byla odpovídající tomu, na jaké úrovni je zvolen a jakou politiku se rozhodl dělat.
Já také děkuji. Nyní mám s faktickou poznámkou připraveného pana poslance Plzáka a po něm je řádně přihlášen pan poslanec Ferjenčík.
Za druhé. Tento člověk jako miliardář a majitel textilních fabrik rozhodně nechtěl dělat tuto funkci kvůli penězům. My je také neužíváme.
Děkuji a nyní tedy prosím pana poslance Ferjenčíka.
Děkuji za slovo. Vážené kolegyně a vážení kolegové, přiznám se, že mě vůbec nepřekvapil návrh kolegy Bendy zamítnout tento návrh. Ostatně ODS byla jediný klub, kde to žádný zástupce nepodepsal. Já se obávám, že ten návrh na vrácení není kvůli tomu, aby někdo něco opravoval, ale abychom se tou normou jednoduše nezabývali. Prostě den má 24 hodin. Našli jsme nějaký podle našeho názoru rozumný kompromis.
Tak ještě pan poslanec Michálek. Prosím.
Měli bychom být tvrdší, měli bychom být mírnější? Jak se vlastně k tomu staví hnutí ANO, by mě tedy zajímalo. Protože je to největší klub v Poslanecké sněmovně. Předseda vlády řekl, že je proti kumulaci funkcí, doporučil to všem svým poslancům. Takže mě by opravdu zajímalo, jaký postoj má hnutí ANO k tomu, jak ten návrh máme přepracovat. Protože pokud to nevede k nějaké konstruktivní diskuzi, tak bych opravdu skoro měl z toho dojem, že smyslem není ten návrh vylepšit, vyřešit to, ale spíš jenom to nějakým způsobem zamést, nebo se toho zbavit, což by mi nepřišlo úplně korektní.
Já také děkuji. Prosím pana poslance Sadovského.
Jedná se tedy o nepřípustnou nepřímou novelu těchto zákonů. Vláda též v návrhu postrádá přechodné ustanovení, které by jednoznačně mělo vymezit, natolik by se nová pravidla měla vztahovat i na stávající veřejné funkcionáře." Pokud jste schopni toto napravit a dodělat, tak si myslím, že potom je možnost, že bychom vám to pustili.
Ta, která se vyplácí podle zvláštních právních předpisů. Spíš si myslím, že úředníci hledali, hledali, co by mohli najít, aby se zalíbili některým svým nadřízeným. Je to taková typická úřednická tvořivost, která nemá úplně oporu v nějakém právním názoru. Samozřejmě, že není potřeba přímo novelizovat úplně všechny právní předpisy. Tak ten náběh je opět naprosto jednoznačný. My si myslíme, že ten návrh je jednoznačný, srozumitelný. Nicméně pokud bude mít hnutí ANO, nebo pan zpravodaj, jakékoliv nápady na zlepšení, tak jsme absolutně připraveni spolupracovat a v rámci druhého čtení to případně i dílčím způsobem upravit tak, jak to bude považováno za vhodné příslušným výborem.
Já vám děkuji, pane poslanče. Mám trochu pocit, že nalevo ode mě probíhá paralelní diskuze, nicméně nyní mám s faktickou poznámkou paní poslankyni Válkovou. Takže prosím, paní poslankyně.
Ano, opět to nedosahuje ani té hodinové platové výše platu učitelů. Zavedení a zvýšení příplatku za výkon práce třídního učitele také Poslanecká sněmovna již v minulosti odhlasovala ve třetím čtení ve stejné novele zákona o pedagogických pracovnících. Na základě návrhu senátora Václava Homolky došlo k navýšení tohoto příplatku na 3 000 korun měsíčně, ale Poslanecká sněmovna tuto Senátem vrácenou předlohu neschválila. Opět považujeme za rozumnější, než jít cestou zákona o pedagogických pracovnících, toto zakomponovat, protože se jedná o součást platu, do zákoníku práce. V kapitole Vzdělávání, věda a výzkum se uvádí, cituji, kdo jste to ještě nečetli, toto: Resort školství je pro nás prioritou, protože bez kvalitního školství nemá národ budoucnost. Investice do našich dětí jsou investicí do naší budoucnosti. Kvalitní školství chápeme jako školství otevřené, dostupné a profesionální. Zlepšíme podporu učitelů tak, aby se mohli plně soustředit na výuku. Vážené kolegyně, vážení kolegové, náš návrh nemíří nikam jinam než ocenit práci, která dnes je hluboce podhodnocena, pokud jde o finanční odměny. Víme, že to je zásah do státního rozpočtu. Ministerstvo školství je má. Vycházím ze statistické ročenky, která je k dispozici na webu Ministerstva školství. Věřím, že toto je jistě v zájmu nás všech. Já věřím, dámy a pánové, že tady máme první možnost, jak slova z volebních programů přetavit v reálnou podporu.
Děkuji navrhovateli. Než vyzvu zpravodajku, tak tady mám nějaké omluvy.
Záchranáři vyjíždějí všude, ve všech situacích.
A s další faktickou poznámkou tedy požádám paní poslankyni Pastuchovou.
Proč budeme povolovat něco, co nemusí být? A souhlasím tady s panem poslancem Foldynou, že v žádném případě se toto povolení nesmí vztahovat na tyto velké plavby, jako je Vltava, Labe, Rýn, když to řeknu, to je jiný stát... Ale kolik neštěstí se nám stalo, že tato velká loď prostě nám tam sejmula jachtaře, sejmula nám tam malé lodě, protože ta loď nemá šanci ujet té velké lodi.
A nyní tedy vystoupí s faktickou poznámkou pan poslanec Bláha. Prosím, pane poslanče, máte slovo.
Já bych chtěl jenom reagovat znova na ten alkohol pod tím jezem. Protože já věřím ve vaše vznosné myšlenky, ale rozhodně všichni víme, že alkohol snižuje úsudek. A to samé bychom mohli říci, tak povolme alkohol za volantem. A víme, co dělá alkohol za volantem, kolik lidí pod vlivem alkoholu se vybourá jenom proto, že nemá ten úsudek na to, jestli tu situaci ještě zvládne. To samé je u toho jezu. Ale je to díky tomu alkoholu. Ne díky tomu, že bych třeba něco o trošku méně uměl, ale právě proto, že jsem přecenil svoje síly pod vlivem alkoholu.
A nyní tedy pan poslanec Foldyna. Prosím, s faktickou poznámkou. A připraví se pan poslanec Bartoň.
On se musí chovat v souladu s tím řádem. Proto zřejmě navrhovatelé chtějí navrhovat, aby ochránili toho člověka, aby neporušoval řád plavební bezpečnosti. Ale on se tam dostává do střetu s těmi jinými, kteří musí dodržovat ten řád plavební bezpečnosti.
A nyní tedy pan poslanec Bartoň s faktickou poznámkou.
Ano, jedná se o volnočasovou aktivitu. Co se týče toho, že se dostanu někam do provozu, stále musím dodržovat veškeré ostatní předpisy. To, že jsem si předtím dal pivo nebo dvě, vůbec na tom nehraje žádnou roli. Stále jsem za sebe odpovědný. A pokud vezmu i trestní zákoník, tak v momentě, kdy jsem požil alkohol, tak je naopak zpřísňující trest za to, pokud něco způsobím. Musíme být odpovědní vůči ostatním. Je to stejné, stejně tak musí pro mě přijít. Teď akorát jsem se tam dostal na lodi. A musím být na to připravený. Ale musím být na to připraven.
Tak. Děkuji. A připraví se pan poslanec Michálek. Následně pan poslanec Beitl.